Prostě každý senior, každá žena, každý muž, každé dítě jsou pro nás stejně důležití, protože je pro nás stejně cenný jejich život. Nebudeme omezovat a dále regulovat každodenní chování lidí. Nouzový stav skončí a my se vrátíme k životu, jaký tady byl předtím. To je mé osobní přesvědčení, můj dojem, hluboký pocit, který vám chci sdělit.
Děkuji. Kdo je pro? Návrh byl přijat. To byl jediný pozměňovací návrh. Nyní budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu. Poslanecká sněmovna se sejde zítra v 9.00 hodin ráno. Ještě pan poslanec Benda.
Takže bych byl rád, aby i na tyto věci se dostalo.
Děkuji, pane předsedo. Banky vydělávaly a měly poměrně vysoké zisky. Za zhruba posledních deset let vydělaly něco přes 750 miliard. To nejsou malé peníze. Protože k čemu bankám bude, když jejich klienti zkrachují? Jedná se o to, že to není období, které je nekonečné, je přechodné. A jsem přesvědčen, že toto je náklad, který by banky mohly nést.
Ještě někdo má zájem o vystoupení k obecné rozpravě k tomuto bodu?
Budu jenom stručně reagovat na to, co tady zaznělo a k čemu jsem se nevyjádřila. Dividendy, pane předsedo Jurečko. Pan guvernér vyzval banky, aby nevyváděly dividendy za rok 2019 ke svým matkám. Tři největší už se k tomu připojily. Pak tady zaznělo to, co navrhuje pan předseda Bartošek. Pane předsedo, to prostě nejde. A to doporučení znělo jednoznačně: úroky nechte ve výši tak, jak byly nasmlouvány. Čili je tam silné doporučení. A byl takový náš původní úmysl.
Stále se pohybujeme v obecné rozpravě.
Za mě jenom krátká reakce. Já to vnímám pouze jako doporučení, to znamená, je možné zachovat autoritu národního státu. A pro mě je skutečně velice těžko akceptovatelné, když podnikatelé budou nést náklady a bankovní sektor zůstane se svými zisky a víceméně bude jediný, kdo na této krizi vydělá.
Nikoho nevidím. Je zájem o závěrečná slova? Nemá zájem.
Textace je docela jasná, takže v tomhle směru splatné během ochranné doby po jejím skončení právní účinky takové dohody vztahují se k peněžitým dluhům splatným před začátkem ochranné doby zůstávají nedotčeny. Takže to je tento první dokument.
To je naprosto vyloučeno. Takže očekávám v nějaké dohledné době, samozřejmě v řádu měsíců, i to, že vláda přijde s nějakým novým malým programovým prohlášením. Ke konkrétním vládním návrhům, kterými se dnes budeme zabývat na této a další schůzi, hlavně na té další schůzi, se podrobně vyjádří moji kolegové. A já chci velmi požádat vládu, aby vzala v úvahu námi podanou ruku, nejen Občanské demokratické strany, ale většiny dalších opozičních stran, a vzala v úvahu i to, že více návrhů tady má podporu celé opozice. Ale vyzývám také vládu, aby co nejdříve přišla do Sněmovny s projektem obnovování svobod a nastartování naší země. Lidé si zaslouží vidět perspektivu. Prodloužení nouzového stavu bez vysvětlení, k čemu je konkrétně potřeba, bez objasnění, k čemu ho vláda potřebuje, jaké kroky se chystá udělat, takovéto prodloužení - ještě navíc na měsíc - je mimořádně problematické. Ale chci tady říct, že v tomto modu, v této podobě bez plánu je to naposledy. Zatím jsme žádný jasný plán neslyšeli, neslyšeli jsme ho ani dnes. A tímto způsobem se nedá postupovat dál. Většina občanů je odpovědná, disciplinovaná. A to na tu první fázi, na tu první část cesty, na to vypnutí naší země, na tuto část to stačilo. Ale na druhou část cesty, na bezpečné, inteligentní a organizované nastartování to stačit nebude. A my jsme připraveni. Takový plán ale chybí, neslyšeli jsme ho ani dnes a vláda ho dluží. A dluží ho nejenom nám, ale dluží ho především veřejnosti.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, milá veřejnosti, já bych chtěla začít poděkováním, poděkováním všem občanům České republiky, kteří velmi trpělivě dodržují veškerá nařízení a opatření, která významně zasáhla do jejich práv. Ta trpělivost ale samozřejmě nemůže být bezedná. A byť by samozřejmě ta budoucnost byla v mnohém ještě stále zakrytá pochybnostmi a byla ve své podstatě jenom v možných variantách, tak je fér a je v tuto chvíli nutné to veřejnosti sdělit. Ta cesta samozřejmě nebude jednoduchá a určitě bude ještě dlouhá. Liší se zcela diametrálně. Nouzový stav tady teď chceme prodloužit. Jak fungovala rozhodování o jednotlivých opatřeních a všech dalších věcech do té doby? To mi rozhodně na klidu nepřidává a myslím si, že ani nikomu ve veřejném prostoru, nikomu z občanů. Informovat o tom, co všechno se má dít a proč se tak děje. Vy jste dnes, pane premiére, řekl, že po Velikonocích vláda zasedne a můžete představit scénáře. Já se ptám: proč až po Velikonocích? Jak to, že už dnes je tady nemáte? Jak to, že už teď vláda po těch všech zasedáních, která má skoro každý den, nepřichází právě s těmi scénáři?
Já vás zdravím a současně bych ráda mluvila trošku konkrétněji, ale přece jenom i obecně, může to, myslím, zajímat nejenom pana ministra Vojtěcha, k tomu, čeho si už začínáme všímat nejenom my politici, ale naprosto běžní lidé v terénu, co jim drhne v jejich oborech. Ano, ta razantní opatření byla potřeba, ale teď už to nejde dál takhle paušálně, šmahem, až trochu černobíle. Jedna věc se týká dětí z těch nejohroženějších rodin z vyloučených lokalit, druhá porodů, třetí provozoven a čtvrtá testování. Velmi stručně ke každé. Chceme na tom ukázat, co všechno v tom současném nouzovém stavu se bere černobíle a šmahem. Ta první věc. A šmahem ministerstvo opatřením číslo 239 uzavřelo možnost poskytovat těmto rodinám podpůrné služby. Jmenuje se to sociálně aktivizační služby. Říkám to proto, že ale existuje hrozně podobná terénní služba pro jednotlivce, ne pro rodiny, a ta dál fungovat může. A to je úplná hloupost. Ty děti v těch rodinách jsou zavřené doma. To naprosto nedává logiku. Takže jednak tím chci říct u tohoto bodu číslo jedna, že děkuji neziskovému sektoru, že s těmito rodinami pracuje a těmto dětem pomáhá. A za druhé, že tedy žádám samozřejmě Ministerstvo práce, aby toto opatření okamžitě zrušilo. To absolutně ničemu nepomáhá. Ale protože tady není paní... aha, objevila se paní ministryně, to je skvělé. Takže mohu požádat potom o odpověď, vážená paní ministryně Maláčová, k sociálně aktivizačním službám? To jsem opravdu velmi ráda, že jste dorazila. Tak to byl bod jedna, co nedává logiku. Původně Ministerstvo zdravotnictví ponechalo výjimku u porodů, že tam mohl být doprovod jedné osoby. Za týden to ministerstvo zrušilo, potom se podařilo domluvit alespoň výjimky pro nezranitelnější ženy. Vím, že jsou tu kolegové, co budou hodně nesouhlasit, ale tohle je často i záležitost jiného nastavení v tom konkrétním zařízení, v té konkrétní porodnici. Proč by si to nemohli rozhodnout sami? Zase to bylo šmahem - všechno, nebo nic. Zase, dá se to dělat obráceně. Další příklad toho, co by jaksi bylo v menším nebezpečí s vynecháním nějaké důležité skupiny. A teď dám čtvrtý příklad, testování. Testování jako příklad také důležitého sektoru, sektoru akademického.
Nyní pan poslanec Marek Benda, poté pan poslanec Petr Bendl a druhé vystoupení paní poslankyně Válkové.
Já bych chtěl říct jednu tezi. Vláda velmi často používá válečnické příměry, ale jenom bych byl rád, abychom si uvědomovali, že jsme ve válce s virem. Ten nás nesleduje, tomu je jedno, co máme promyšleno nebo nemáme promyšleno, ten je prostě přírodním jevem. A snaha za každou cenu nepřiznávat společnosti, co se bude odehrávat druhý, třetí, pátý den, má možná smysl ve válečných operacích, ale nemá žádný smysl v pandemii. Od začátku vláda vystoupila s tím: můžeme úplně všechno, vyhlašujeme nouzový stav, nevymezujeme, jaká práva a svobody budou omezeny, později vám možná řekneme, jaká omezena budou a jaká omezena nebudou. Už to je, dejme tomu, lehce sporné, ale chápu situaci, ve které vláda byla, a chápu, že to nebylo snadné a jednoduché. U zákazu zastupitelstev, pokud to někdo zažaluje, podle mě bude konstatováno nepochybně také. Stejně tak neměla vláda žádnou pravomoc zákaz vycestování, překročení hranice směrem ven, vůči svému obyvatelstvu uplatnit. To je jasné a zřetelné, tam nemá vláda žádnou možnost omezovat cestu na území jiných států. Ty to samozřejmě mohou učinit, pokud tam nechtějí naše občany, ale nemůže vláda zakázat nikomu opustit svoji republiku. My musíme, a to celá společnost, vědět předem, co se chystá, co se bude dělat, a není možné mít představu, že budu stát na té tiskovce a budu pořád říkat: zakazuje se, zakazuje se, zakazuje se nebo povoluje se.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Návrh zákona reaguje na očekávané negativní následky pandemie v oblasti splácení úvěrů. Stávající dlužníci se vlivem krize dostanou do platební neschopnosti a nebudou schopni splácet své úvěry ať již z důvodu onemocnění, karantény, nutnosti péče o děti, propadu zakázek, nebo přímo v důsledku vládních opatření v rámci nouzového stavu. Navíc ne všichni poskytovatelé úvěrů začali svým dlužníkům nabízet možnost přerušení či jiné modifikace splátek. Ochrannou dobu budou moci využít i právnické osoby, u nich se však navrhuje, aby po ochrannou dobu mohly odložit pouze splátky jistiny, ale nadále průběžně platily úroky. Věřitelé oznámení nepřezkoumávají a za posunutí splatnosti nebudou moci účtovat žádný poplatek. Zavedením této možnosti se výrazně eliminuje riziko masivního nárůstu nesplácených úvěrů v ekonomice a z nich plynoucích následků v podobě exekucí a insolvencí.
Já vám děkuji.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor přijal na svém včerejším jednání usnesení, které zní: Toto je návrh usnesení. Proto ten nezvyklý závěr.
Výbor, pokud vím, doporučil, aby se obecná rozprava konala. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní pan poslanec Kubíček se svým návrhem. Já vám děkuji. Jenom prosím pro doplnění, protože to v tom předchozím bodu nebylo jasné. Zahajuji hlasování. Kdo je pro omezení řečnické doby s tím, že jeden poslanec může vystoupit pouze na pět minut? Návrh byl přijat. Okamžik.
Promiňte, paní kolegyně, ale já jsem opravdu dával přihlášku písemně.
Už ji hledáme!
Bohužel to nemohu říct o těch ostatních návrzích, ale tenhle prodělal dvě podrobné diskuze na rozpočtovém výboru a dvě podrobné diskuze na videokonferencích s paní ministryní i se zástupci vedení České národní banky a myslím si, že bylo v té diskuzi řečeno úplně vše. To, co je nám navrhováno, je široké rozšíření kompetencí České národní banky k odkupování aktiv na sekundárním kapitálovém trhu -
Já vás na okamžik přeruším, pane předsedo. A tím pádem najdeme tu vaši přihlášku v jiném bodu.
Je to pro všechny nelehká situace. Děkuji jim za tu trpělivost, kterou stále mají. My jsme ochotni se kdykoliv znovu sejít a rozhodovat o tom znovu.
Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych řekl pár slov k návrhu vlády o prodloužení nouzového stavu v České republice. A je to tak dobře, protože samozřejmě ta doba trvání nouzového stavu znamená, že se lidé ptají na čím dál více otázek. Pravda je, že je naší povinností na ně odpovídat. Na druhou stranu bychom si ty otázky měli odpovědět sami mezi sebou, a některé otázky, které tady padly předtím, mě trochu zarážejí, protože na řadu těch otázek odpovídá Národní pandemický plán, který byl schválen v roce 2011 a který platí. A ta rizika můžeme rozdělit na rizika zdrojů, trasování a také na tu nákazu, která se objeví v České republice. A když si sledujeme trasování, tak zjišťujeme, jaké problémy nám to může způsobit. A chápu, že někteří i starostové malých obcí se chtějí zastat svých občanů, kteří mají práci v zahraničí, ale myslím si, že my hodnotíme situaci zejména tady a pro české občany vytváříme určitý stav, který jsme schopni zvládnout, a na rozdíl od sousedních zemí to také zvládáme lépe. Teď mi dovolte, abych řekl ten pozitivní návrh. První důvod je ten, že většina těch ekonomických a dalších opatření, která se týkají pandemie, je směřována k 30. dubnu. Nyní je jasné i bez odůvodnění vlády, že k tomu 30. 4. tady existují důvody pro prodloužení nouzového stavu, a já to prodloužení do 30. 4. plně podporuji a navrhuji tento termín. Dovolte mi ještě jednu poznámku. Na druhou stranu je na nás, jako na zástupcích politických stran, kteří byli zvoleni do Poslanecké sněmovny, abychom v České republice vytvářeli prostředí, které bude směřovat k tomu, že budeme schopni kdykoliv, v kterémkoliv momentu, zvládat tu situaci tak, abychom postupovali jednotným způsobem. Chápu ředitelku krajské hygieny v Praze, že by byla pro promoření, když je to druhé největší centrum nákazy pro celou Českou republiku, ale na druhou stranu si myslím, že je důležité, aby se všichni občané cítili komfortně, abychom mohli zajišťovat i zdravotní péči, která je momentálně na okraji zájmu vzhledem k tomu, na kolik jsou ty kapacity vytíženy právě pandemií. Jsem přesvědčen, že tu odpovědnost jsme schopni unést.
Slovo má pan ministr Hamáček. Připraví se pan poslanec Kaňkovský.
To, čemu čelíme, je největší bezpečnostní výzva pro Českou republiku od druhé světové války, a všichni se snažíme s tou situací vyrovnat a snažíme se ji zvládnout. A jak to chceme dělat? Chceme to dělat tak, abychom co nejméně vystavili naše občany nějakému zbytečnému riziku. To znamená, pokud přijímáme opatření, která mohou vypadat drakonicky nebo tvrdě, tak to děláme jenom proto, abychom ten náraz epidemie rozložili v čase, a děláme to proto, abychom eliminovali či na maximum omezili náraz na náš zdravotnický systém, který má samozřejmě některé kapacity.
Takže já samozřejmě nemám k dispozici stejná čísla jako paní ministryně, je pro mě velkou neznámou to číslo 30 klientů na den. Tam jde o to, že ti pracovníci jdou za ten den do dvou tří rodin a tam pracují s dětmi, s rodiči. A upozorňuji na to, že neřešené problémy se zhoršují velmi rychle. Z terénu je veliké volání o pomoc. A já se pak ještě dostávám k jedné oblasti, na které je vidět, že nerozumím rozhodnutím této vlády. Nerozumím tomu, jak poznat, že jsme na úspěšné, dobré cestě, a proto dám ten konkrétní příklad k testování. Bez testování se jako země nehneme. Já jsem v kontaktu přes náš zdravotní tým s lidmi ze spousty laboratoří. Je potřeba koordinovat tedy i výrobu tohoto materiálu. Tam zase vlastně vytvářejí, vyrábějí ty nové enzymy. A tohle všechno dnes není jasné. Já se proto obracím na pana ministra takto osobně tady ve sněmovně, že existuje občasná skupina k tomu tématu kolem testování, ale není formálně ustavená. Není formálně jasně řečeno, že ji vede - prý to asi je pan docent Hajdúch. Ale nemá ty pravomoci, aby řekl, kdo budou členové. Jaké všechny skupiny, obory, aktéři toho testování budou zahrnuti. Není tam jasná frekvence těch setkání a není jasné, jestli z nich jsou zápisy a jestli se ty zápisy pak stručné předávají Ústřednímu krizovému štábu, dalším pracovním odborným skupinám. Ale testování je to hlavní pro to, aby mohla fungovat chytrá karanténa. Bez testování ten virus nepřemůžeme. A na těchto příkladech jsem se snažila ukázat, proč si nejsme tak docela jistí, že vždy a všechno probíhá nejlépe, jak by mohlo.
Přerušuji jednání do 14.15 podle dohody. A prvním vystupujícím po přestávce je pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.
Proto podpoříme prodloužení nouzového stavu do konce dubna, tedy do 30. dubna, protože zdraví a ochrana občanů jsou pro nás prioritou. Ale zároveň žádáme i po vládě, aby odpovědně přehodnotila zbytečné výdaje a použila je raději na účinnou pomoc našim lidem, firmám, živnostníkům. Právě na ně totiž můžeme být všichni právem hrdi, jak skvěle tuhle blbou situaci zvládají, s tolika omezeními. A přeji nám všem, ať se nám život co nejdřív vrátí do svých kolejí, na které jsme zvyklí.
Nyní paní poslankyně Helena Válková, připraví se paní poslankyně Richterová.
Je to celý neziskový sektor. A úmyslně říkám celý, protože každý, možná na nějaké výjimky, se snaží teď i zvážit, jestli nemůže orientovat svoji činnost jiným směrem, směrem, který by pomohl řešit současnou situaci. Jsou to oblasti, které na první pohled, když odmyslím samozřejmě od pomoci nemocným, hospicová péče, zdravotně postiženým občanům, seniorům, kde velmi obětavě a profesionálně vystupují organizace jak sdružené pod Charitou, tak organizace sdružené pod různými asociacemi, Život 90, podívejte se na jeho Facebook, na jeho webové stránky. Oni to vnímají jako stav, který je opravdu pro ně velmi obtížný. V tom jim pomáhají neziskové organizace. Ale jsou zde i jiné oblasti, na první pohled ne tak zcela viditelné. Jsou to děti se zdravotním postižením do sedmi let. Dostala jsem po jistých urgencích odpovědi, takže už aspoň toto víme.
Tak máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale nouzový stav je obrovský zásah do práv, do svobod každého občana a je obrovským zásahem do celého fungování společnosti. A čím déle bude trvat, tím větší škody samozřejmě způsobí. A v tu chvíli je nutné vyvažovat, je nutné balancovat.